Máte někdo představu, jaký výkon veřejné moci by mohl být znemožněn uzavřením provozovny a pozastavením výkonu činnosti? Ti vykonávají veřejnou moc, jsou podnikatelé. Další věc, která by člověka celkem logicky napadla, je pošta, i když ta tedy úplně čistý výkon veřejné moci nemá, ale ta je v obecné výjimce, takže na tu se to nevztahuje obecně. Jinak nevím, jakým způsobem by mohlo dojít k omezení výkonu veřejné moci. Snad jestli jsou nějaké vsi, kde prodali radnici a úřadují už jen v hospodě. Pro mě je to tedy tak nesrozumitelná formulace, že jsem překvapen, že tam nezavedli alespoň nějakou legislativní zkratku, protože nevím, kdo z vás po přečtení tohoto odstavce aspoň chápe, co se tím říká. Já tedy velmi málo. Zase přece bezproblémový návod k tomu, jak to začít obcházet.
Já děkuji, pane poslanče.
Já jen kolegovi Bendovi - v Chorvatsku jsem zažil lísteček od zmrzlináře na pláži, v restauraci malé, velké - není to pravda, co tu říkáte.
Poprosím s faktickou pana poslance Plzáka.
Já také k panu kolegovi Bendovi. Kde on je bere? Takhle to myslela paní Lorencová, když o tom hovořila.
Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Novotného.
Nyní pan poslanec Kučera k faktické poznámce.
Já bych jenom velice krátce tady zareagoval na svého předřečníka pana poslance Chalupu z hnutí ANO, který tady horlil o tom, kdo má jako zkušenosti s korupcí. Tak bych mu chtěl prostřednictvím pana předsedajícího připomenout, že teď právě začal soud s hlavním manažerem hnutí ANO odsouzeným za korupci. Myslím, že v té zkušenosti doháníte i ty nejstrašnější příklady, které tady v naší historii byly.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl, aby nezapadlo vystoupení pana kolegy Nykla. To znamená nefunguje to. A řekl tam mnohem nebezpečnější věci, ale to si nechám až na podzim, já skutečně dneska nechci zdržovat.
Nyní pan poslanec Fiedler také k faktické poznámce.
Já jsem chtěl nejdříve zareagovat krátce na paní kolegyni Lorencovou. Ono to tak asi opravdu u části těch živnostníků bude. Ale hlavně, proč jsem chtěl s faktickou poznámkou.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Já na chvilku přeruším jednání, protože tady není ani navrhovatel ani zpravodaj a to by se nehodilo. V tuhle chvíli zejména zpravodaj má složitou situaci, protože ten musí sledovat rozpravu jako celek.
Jenom ke kolegovi Fiedlerovi.
Děkuji a budeme pokračovat v řádné diskusi.
Hlásím se proto, abych jenom reagoval na některé mýty, které tady kolegové z ANO neustále opakují. Jak to může být pro všechny, když se to zavádí jenom pro někoho, jenom pro ten sektor, kde prodává Babiš svoje výrobky? Pro ty ostatní sektory se to nezavádí. Paní kolegyně Lorencová říká, že to má přece jasnou logiku. No jak to může mít jasnou logiku, když se to pro někoho zavádí a pro někoho ne? Tomu říkáte logika vůči těm podnikatelům, od kterých si myslíte, že ty prachy, které váš předseda vysává ze státních rozpočtů, vyberete? No nevyberete! Vám opravdu přijde morální, že váš předseda je největší přísavkou na veřejných rozpočtech? No jistě, proto si zřídil tu politickou divizi, kterou je váš klub. A panu poslanci Raisovi k těm daním. No tak je snižte, když my jsme je zvýšili špatně!
Dvě faktické poznámky, pana poslance Faltýnka a pana ministra financí. Prosím, pan kolega Faltýnek s faktickou poznámkou.
Ta debata má dva cíle z mého pohledu. A ta druhá je - to už tady také zaznělo několikrát, že prostě nechtějí mít stejná pravidla pro všechny. Jsou to hlavně malí obchodníci.
Pan Kalousek mi poničil účtenku, je to majetek ministra financí. Vy říkáte, že to patří každému, nevím, jestli si všichni budeme psát na svoje věci, je to sprosťárna. A zase Kalousek sprostě lže. Moje firmy zaplatily 872 mil. daní minulý rok. Kolik vy jste zaplatil, pane kolego? To každý ví! Takže, prosím vás, bavte se k věci a přestaňte zase lhát. Nepleťte to sem!
Bude tady každý pobíhat s cedulemi.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já děkuji za slovo. Pan ministr Babiš přišel do Sněmovny s tím, že to je žvanírna, a teď z toho udělal manéž. Myslím, že se snad pasoval i za toho nejvyššího principála této manéže. Ale já bych s dovolením reagoval na slova svého předřečníka, pana poslance Janulíka. Já si myslím, že asi o něm hovořil pan profesor Zlatuška, že by pan poslanec Janulík u něho tu zkoušku neudělal. A to vychází ze zprávy lékařské komory. A samozřejmě ty argumenty, které jsem tady uváděl, já netvrdím, že jsou správné. Já jenom tvrdím, jakým způsobem argumentovali poslanci-lékaři, proč nechtějí zavedení elektronických receptů. A já je zopakuji: nepřístupný internet, staré technické vybavení počítačové a vysoký věk zejména praktických lékařů. Tak argumentovali poslanci-lékaři, proč nechtějí elektronické recepty. My jsme elektronické recepty chtěli, ti, co proti tomu protestovali, používali tyto argumenty.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka, připraví se pan poslanec Fiedler.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, údaje na účtence jsou definovány v paragrafu 20 návrhu.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera.
Děkuji za slovo.
Je to určitě vypjaté téma, ale myslím si, že si každý zaslouží ticho při svém proslovu. Máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Tak speciálně pro pana Volného to zopakuji. A navázal bych ještě na to, co říkal kolega Kučera. Dneska jsme to říkali, náš poslanecký klub Úsvit, na tiskové konferenci. Takže to je jeden z dalších aspektů, který se na první pohled nezdá, ale i tam může mířit dopad tohoto zákona. Čími říkám opět - myšlenku nekritizujeme.
Takže odpověděl na mou řečnickou otázku, kdy pan ministr lže. Takže pan poslanec Koníček na to odpověděl. Mohu pouze si povzdychnout, že pan ministr často říká, že nelže a nekrade a že to dělá pro lidi.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já na začátek svého vystoupení připomínám, že nevystupuji s faktickou poznámkou, ale jako přihlášený do rozpravy, takže to moje vystoupení nebude trvat pouze dvě minuty, ale bude přece jenom o něco delší. Mohu vás nicméně ubezpečit, že zdaleka nebude tak dlouhé jako ta další vystoupení ve druhém a třetím čtení, kde budeme mít dostatek času na to, abychom projednali a vysvětlili si všechny naše argumenty, které máme proti zavedení elektronické evidence tržeb, respektive proti registračním pokladnám.
Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedo. Novela zákona o ozbrojených silách České republiky vyplývá především ze skutečnosti, že zákon již nevyhovuje věcným potřebám ozbrojených sil z pohledu jejich řízení, plnění úkolů a zabezpečení. Mezi důležité věcné změny patří zejména rozšíření možnosti využít celou armádu v krizových situacích a k plnění humanitárních úkolů. Definování pojmů "operační nasazení" a "úkolové uskupení", a to v souvislosti s plněním závazků vůči NATO. Dojde tím k usnadnění nasazování sil a prostředků armády při krizových situacích například - To je v maximální stručnosti vše. Děkuji za vaši pozornost.
Zpravodajem byl určen pan poslanec Antonín Seďa a má slovo.
Základní změnou je rušení vojenských záchranných útvarů a jejich nahrazení novým institutem, který přiděluje vojenský útvar k plnění úkolů civilní obrany na základě Ženevské úmluvy. Novela zákona specifikuje operační nasazení a úkolové uskupení, novinkou je opětovné zařazení definice vojenské přísahy. Složení vojenské přísahy je nutnou podmínkou pro výkon vojenské činné služby. Výši příspěvku stanoví ministr obrany podle rizikovosti příslušné vojenské operace. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik stručně má zpravodajská zpráva.
Otevírám rozpravu a zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak, v tom případě, jelikož nepadl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor. V tom případě budeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tisk byl přikázán výboru pro obranu jako garančnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 246, přihlášeno 155, pro 116, proti nikdo. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru pro obranu a lhůta na projednání byla prodloužena na 90 dní. Končím tento bod a otevírám bod 49, což je Prosím pana ministra kultury, aby tento tisk z pověření vlády uvedl.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil vládní návrh transpoziční novely zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků. Hlavním důvodem předložené právní úpravy je přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, která s účinností od 19. prosince 2015 nahradí dosavadní směrnici. Směrnice neobsahuje zásadní změny oproti stávající úpravě. Dosavadní postupy zůstávají zachovány a předkládaná novela tak obsahuje pouze nezbytné zásahy.
Jak jsem řekl, toto je zpráva z roku 2013, takže asi nemá smysl se teď více pouštět do hloubky.
Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Chcete si vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji? Táži se, kdo se do ní hlásí. Předloženou zprávu projednal volební výbor. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní kolegyně Golasowská je na zahraniční cestě, je řádně omluvena. Předem mi předala svou podrobnou zpravodajskou zprávu. Byly výhrady k tomu, že rada není dostatečně silným partnerem generálnímu řediteli.
Děkuji, pane zpravodaji.
Zaujala mě věta ohledně digitalizace rozhlasového vysílání, která zněla v duchu: digitální rozhlasové vysílání probíhalo v obdobném rozsahu jako v roce předcházejícím. Český rozhlas by měl být lídrem v digitalizaci rozhlasového vysílání. Přitom víme, že tato digitální forma by mohla podstatným způsobem snížit i náklady rozhlasového vysílání pro Český rozhlas, který tyto náklady financuje z koncesionářských poplatků, tudíž svým způsobem z veřejného statku.
Není tomu tak.
Děkuji. Děkuji.
Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Předloženou zprávu projednal volební výbor. Požádám pana ministra Daniela Hermana, aby vám odpověděl.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní kolegyně, kolegyně, kolegové, děkuji za tento dotaz, je to velmi důležitá věc. Jak je vám známo, nevím, kdo z vás zná tu lokalitu horní zahrady českokrumlovského zámku, tak přesně jak zde zaznělo, ta točna je tam skoro 60 let. Je v bezprostřední blízkosti letohrádku Bellarie, což je mimořádně kvalitní barokní stavba. O tom je vedená diskuse. Základním prvkem barokní architektury, ať už architektury stavební, nebo zahradní, je osa. Vzhledem k tomu, že jsem jihočeský rodák, tak to má jakousi přidanou hodnotu v tom, že jsem se nemusel nijak podrobně seznamovat se situací, protože ji od svého dětství znám. Jsou zde dva momenty - jeden, který se týká památkové péče. Samozřejmě že českokrumlovský zámek i přilehlé zahrady jsou zcela mimořádným památkovým objektem. Mám odpovědnost jako ministr kultury za oba segmenty této kulturní činnosti, tedy jak za oblast památkové péče, tak za oblast živého umění. To znamená, že jsem se snažil od svého nástupu do funkce ministra kultury o to, abychom se dostali z kategorie ano, či ne, tedy z kategorie točna v zahradě ano, nebo točna v zahradě ne, do kategorie ano, ale jaká. Toto se mi podařilo, protože na mé pozvání v létě loňského roku přijely do Českého Krumlova na inspekci dvě pracovnice Unesca a Icomosu, které se na místě přesvědčily o tom, jak situace vypadá. Výsledkem této jejich expertní mise byl dopis, který jsme obdrželi někdy koncem loňského roku, a jeho výsledkem skutečně je posun z kategorie ano či ne do kategorie ano, ale jaký design. záleží na tom, jak člověk stojí, prostě ta vzdálenější část od Bellarie. A bude vypsána architektonická soutěž. Zřizovatelem Jihočeského divadla je statutární město České Budějovice, mé rodné město, které se v tuto chvíli potýká s ne úplně komfortní situací. Například teď nedávno obnovené barokní divadlo ve Valtickém zámku je toho dalším svědectvím. Jsou samozřejmě někteří lidé, a ti jsou jak v oblasti památkové péče, tak i v jiných oblastech, kteří velmi výrazně akcentují jeden svůj specifický úhel pohledu na danou skutečnost, pro které ty ostatní momenty nejsou tak důležité. Je to názor proti názoru. Poslední zásadní odpovědnost bude nakonec odpovědnost Ministerstva kultury. Děkuji za pozornost.
Chci se zeptat, paní poslankyně, nebudete mít doplňující otázku. V tom případě 23. v pořadí byla vylosovaná paní poslankyně Radka Maxová se svou interpelací na pana ministra Svatopluka Němečka.
Děkuji, pane předsedající. A před koncem roku má být znovu otevřena novela zákona 48 a pak si myslím, že toto můžeme udělat. A já se vás tedy ptám, pane ministře, jak se tento váš slib vyvíjí. Zdali už byly podniknuty nějaké kroky k tomu, abychom se snažili pomoci našim pacientům dobrovolnou spoluúčastí.
Požádám, aby vám pan ministr odpověděl.
Před jeho předložením jsem ze strany koaličních partnerů nezaznamenal žádnou snahu výše uvedenou problematiku řešit, byť byl celý návrh v legislativním procesu již více než rok. Na dobrovolnou spoluúčast pojištěnců při poskytování hrazených služeb existuje v současné době několik výkladových názorů a ani jednotliví poskytovatelé nepřistupují k úhradě nad rámec služeb hrazených ze zdravotního pojištění jednotně. Řešit tuto problematiku, která bude mít vážný dopad do současného pojetí úhrad zdravotnických prostředků, a tím i do celého systému veřejného zdravotního pojištění, jedním novelizačním bodem není šťastné.
Ale méně než 50 % na investice při stavu dopravních a silničních komunikací je prostě dramaticky málo.
Fakticky, pane poslanče, nebo řádně? Fakticky.
Myslím, že na té dopravě to tak začalo někdy Vítem Bártou, který zastavil všechny projekty a přípravné práce, s výjimkou pana předsedy Stanjury. Měli jsme tady mít infrastrukturu, která odpovídá aspoň částečně té evropské, vyspělým zemím - nemáme. Budeme ji mít brzo?
Já bych v mnohém s panem kolegou Urbanem souhlasil, nicméně v jedné věci se mýlí. Ten rozpočet byl nějak naplánován a nebyl splněn. Takhle tomu já rozumím. To znamená, rozpočet roku 2014 nebyl splněn.
Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Laudát.
Ale spíše do budoucna. Takže prosím pro budoucno, tady přesně vidíte, kde to končí. A za ten rok Prachař jednoznačně může. On nemusel dělat další hlouposti kolem prozkoumávání pražského okruhu, stavby 511 a další a další věci. On ten rok prostě zastavil. Teď to je v průšvihu, ten zákon, který tady Prachař také arogantně protlačil.
Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil návrh usnesení.
Takže ještě jednou dobrý večer.
Zeptám se na další přihlášky do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ne.
Dámy a pánové, pěkný podvečer.
Děkuji a ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Poprosím tedy dalšího v pořadí a tím je paní poslankyně Nohavová.